V opačném případě by totiž mohl nastat úpadek a jistě by došlo i na přeskupování, případně štěpení celého hnutí ANO, které ještě pořád stojí a padá s osobou svého předsedy. Rád bych se ale konečně dostal k realitě posledního roku. To je bohužel objektivní fakt ovlivňující ekonomickou a společenskou situaci občanů naší republiky. Vláda Petra Fialy byla a je nucena čelit výzvám, které přináší tento nezvykle turbulentní čas. Výčet přijatých opatření a úspěchů vlády Petra Fialy zde uvedla celá řada předcházejících řečníků, počínaje premiérem této země. Pokud to stručně shrnu, i přes nutnost čelit aktuálním výzvám byly ve všech rezortech nastartovány změny, které mají vést k realizaci vládních programových cílů. Vláda se přitom stále učí. Nikdo učený z nebe nespadl. Co je ovšem zásadní, nepomáhá si omezováním ani svobody pohybu, ani svobody projevu. Věřím, že až se situace stabilizuje, skončí válka na Ukrajině, naše země sklidí první plody práce na zvýšení energetické nezávislosti naší země na ruských surovinách; až zkrotíme inflaci, budou výsledky práce vlády Petra Fialy pozitivním překvapením pro řadu dnešních kritiků, kteří se nechali pomýlit či svést rétorikou jejích odpůrců. Jako starostové měst a obcí nejsme zvyklí planě slibovat, neplnit program a nedotahovat rozpracované záležitosti. A stejný přístup uplatňujeme i v parlamentu. Ačkoliv naše práce v Poslanecké sněmovně možná není vidět tak jako v komunále, myslím, že se oprávněně můžeme již pochlubit úspěchy, které jsme poctivě odpracovali a jež zde byly zmíněny našimi poslanci a ministry. Pochopitelně budeme pracovat vytrvale dál, protože systémové změny nelze provést za několik měsíců, aniž by nehrozilo riziko, že v budoucnu napáchají více škody než užitku. Osobně mám za to, že je nezbytné zeštíhlit státní správu a odbourat byrokracii, snížit mandatorní výdaje a konečně připravit deset let slibovanou reformu penzijního systému. Je nutné se zamyslet nad daňovými výjimkami a zavést progresivní zdanění závislé činnosti, vrátit reformovanou daň z koupě či prodeje nemovitosti. Bolestně se ukázalo, že energie jsou klíčovými komoditami, a proto je mimo jiné nezbytné transformovat akciovou společnost ČEZ na státní podnik. V oblasti sociální politiky je nutné, aby hmotná pomoc lidem v sociální nouzi nebyla poskytována plošně, ale adresně dle skutečné ekonomické potřeby rodin a jednotlivců, tedy efektivněji.
Musím říct, že by si měla opozice ujasnit, co vlastně chce. Řeknu to jenom v rychlých odrážkách. Pro mě je důležité, abychom měli kulturu života, ne kulturu smrti. Aby tady byla dostatečná kapacita této podpory. A na tom pracujeme z pohledu legislativních změn i z pohledu financování. Myslím si, že to, kolik lidí dneska umírá v nemocnicích, je nedůstojné společnosti 21. století. A na tom pracujeme, to je pro mě důležité. To je zase ta otázka hodnotové politiky v praxi. A tady zase v jednoduchosti řečeno je pro mě důležité udělat takové kroky v rámci této vládní koalice, aby co nejvíce dětí mohlo zůstat v rodinách. Aby co nejvíce dětí dostalo náhradní rodinnou péči a co nejméně dětí bylo v ústavní péči. Proč ten návrh pana poslance Juchelky nás dostal do této situace? To jsou důležité změny, které připravujeme a které si myslím, že jsou důležité pro fungování naší společnosti. A vlastně jsou důležité i pro snížení nákladů, protože dneska dítě v ústavní péči nás stojí od zhruba 50 až po 120 tisíc korun měsíčně. Nebude to vždy ve všech oblastech úplně jednoduché, nebude to třeba úplně populární, ale prostě i do tohoto složitého tématu se musíme dokázat vrhnout a posunout ho k udržitelnosti pro nás, pro budoucí generaci, protože pokud bychom neudělali nic, tak generace Husákových dětí by měla extrémně nízké důchody. Jenom v rychlosti připomenu, s nástupem naší vlády jsme tady měli nedořešenou záležitost od vlády minulé a to byl spor s polskou stranou a dohoda k dolu Turów. A paní ministryně Hubáčková i pan premiér a další členové vlády, jako třeba ministr zahraničních věcí, aktivně vstoupili do toho. Byla tady opakovaná jednání, opakované komunikace s našimi protějšky na polské straně a podařilo se nalézt dohodu. To se děje. Rozeběhla se také naplno aktivita v rámci Nové zelené úsporám. Rozeběhla se upravená podpora kotlíkových dotací, kde se zohlednily nízkopříjmové domácnosti. To jsou racionální kroky, které jako vláda Petra Fialy, vláda těchto pěti koaličních stran děláme, a uvolňujeme na to finanční prostředky a všechny nutné kapacity, které k tomu jsou potřeba. Potravinové banky byly ty, které pomáhaly také zásobovat KACPU, pomáhaly zásobovat i ty, kteří získali nouzové ubytování. Závěrem chci také ještě podtrhnout to, že Česká republika i díky práci této vlády, našeho premiéra, si v Evropě, ve světě znovu získává respekt. Znovu nás partneři poslouchají. Konečně lidé ve světě vnímají českou vládu jako českou vládu, která opravdu umí hájit vlastní zájmy, umí hledat kompromisy a prokázala kompetenci v těžké době řídit Evropu, řídit jednotlivé rady, a myslím si, že to je něco, co je důležité i pro české občany, když také vycestují do zahraničí, tak slyší ocenění toho, jak se Česká republika, česká společnost v této těžké době uměla zachovat, to znamená prokázat, že o hodnotách jenom nemluvíme, ale hodnoty umíme i reálně žít.
Dalším příkladem budiž to, že se Ministerstvo práce a sociálních věcí nevykašlalo na rodiče předčasně narozených dětí. Že je to málo peněz? Že se to neděje? Pokud si to někdo myslí, pojďme to vylepšit. Co tím teď chci říct? My všichni tady máme obrovské možnosti, jak ovlivňovat naši zemi a to, jak vypadá. Nejsem vždy přesvědčena o tom, že je všichni tady využíváme. V televizi se dohadujeme jako šílení - a opět, funguje to jako prostor, kde se předhazují problémy k řešení místo toho, aby se ta řešení nabízela. Já se snažím velmi nejen v rámci problematiky domácího násilí, nejen s předčasně narozenými dětmi, ale také pohnout se zákony, které mohou pomoci naší předlužené společnosti. Podporu u ministrů, kterých se tato agenda týká, cítím. Tak tedy pojďme spolupracovat. Moc děkuji za pozornost.
Aby to dneska nebylo jenom o té zákopové válce, ale i o tom, že člověk má někdy pochválit někoho na té druhé straně, když si myslí, že to takhle má tady zaznít na ten mikrofon. To jsou slova vašeho ministra financí.
Pěkný večer, vážení kolegové, vážené kolegyně. Překvapivě toto hlasování vyšlo zase před volbami a zase to dopadne potvrzením toho, že tato vláda má důvěru této Sněmovny. Mohli jsme tu společně pracovat, společně připravovat zákony, ve čtvrtek máme výbory. Zástupci opozice udávali důvody, proč schůzi svolali, a je na tom krásně vidět, jak někdy umí ohýbat informace a především jak si vykládáte věci po svém. Například české předsednictví je za mě, a neslyšel jsem to jenom z jedné strany, tedy z této, ale od veřejnosti, veliký kus dobré práce naší vlády. Je to práce na tom, že tato republika získala znovu respekt. Pojďme se tedy podívat, proč tato vláda má moji důvěru a proč má důvěru této Sněmovny, no a proč bude mít i důvěru této Sněmovny po tomto jednání. Toto jsou výsledky předsednictví České republiky v Radě EU, a to se bavíme o číslech. Ale krom čísel se také musíme podívat na kvalitu. A třeba jen to, že ministři dokážou odpovídat novinářům i svým partnerům z Evropy v několika jazycích, je velmi dobré pro to, aby se rychle domluvili, no prostě to nebylo o tom "we will see", ale bylo to "we know, how to do it". Česko je konečně tedy vnímáno jako důvěryhodný a schopný partner. Děkuji za potlesk kolegům z opozice, je milé, že na sebe takto umíme reagovat. Když se podíváme na uspořádání summitu Evropského společenství v Praze, tak toto se stalo historickou událostí. Prostě Evropská unie pod taktovkou České republiky ukázala, že se nerozdělí a že bude bojovat společně proti ruskému agresorovi, že to zvládne. A Česká republika má na tomto opravdu lví podíl - a tedy i role této vlády během předsednictví v Radě EU. Energetická bezpečnost byla a je prioritou této vlády a byla i hlavním tématem českého předsednictví v Radě EU. Naše vláda bojovala za to, aby se povedlo zajistit dostatečně plynu, dostatečně energií, uspořádala pět mimořádných rad pro energetiku, kde v září ministr Síkela vyjednal zavedení dočasného stropu na energie v rámci Evropské unie. Mimochodem cena plynu na evropských burzách stále klesá.
Zvláštní význam mělo bezesporu uspořádání pražského summitu, který hostil 44 lídrů zemí z celé Evropy a který byl první akcí evropského politického společenství. Byla to akce, která k České republice přitáhla pozornost prakticky celého světa. Jde o problematiku nedostatku některých léků. Na to míří řada dotazů od vás, ale třeba i od novinářů. Je to logické, že výpadky v dodávkách léků vzbuzují oprávněné obavy u rodičů malých dětí, u oslabených pacientů a u spousty dalších lidí. Chceme vás ujistit a já vás chci ujistit, že těmto obavám rozumím a naše vláda dělá všechno pro to, aby se situace co nejdříve uklidnila. Dostupnost některých léčiv na našem trhu opravdu není dobrá. To asi všichni vidíme, nemá smysl to zakrývat. Jde o celosvětový problém, který se v České republice a v Evropě projevuje výrazně hůře než jinde. Spíše jsme na tom ve srovnání se zbytkem světa lépe, ale výpadky tu jsou a problémy jsou tu taky. Výpadky jsou částečně způsobeny strukturou trhu, protože svět je v této věci závislý na relativně malém počtu výrobců. Ten hlavní problém je ale aktuální situace ve světě a to je masivní nárůst respiračních onemocnění po odeznění poslední vlny covidu. Plánování výroby přitom řádově trvá měsíce, takže není úplně jednoduché v krátkém čase tu nerovnováhu napravit. Česká republika navíc prochází chřipkovou epidemii, která má horší průběh než obvykle a tato vlna potrvá minimálně do konce ledna. Vláda tradičně a standardně, to je taky potřeba říct, léky nezajišťuje, nefunguje tu žádný režim centrálního nakupování a přerozdělování. Ta odpovědnost je na výrobcích, distributorech a lékárnách. Ale navzdory tomu, že standardně to vláda nezajišťuje, ani tradičně to nezajišťovala, tak cítíme povinnost pomoci, a proto jsme taky udělali konkrétní kroky. Pan ministr se v tom angažuje osobně. Naší snahou je získat léky mimo standardní režim, například od dalších států. Chci vás ale současně ujistit, že situace, přestože nedostatek léků je, není tak vážná, jak občas můžeme slyšet ve veřejném prostoru. V oblasti antibiotik aktuálně nehrozí, že by pacienti nedostali potřebnou léčbu, protože chybějící přípravky lze nahradit stejně účinnými alternativami a dodávky chybějících léků k nám postupně přicházejí. Minulý týden jsem tady z tohoto místa při interpelacích říkal, že v tomto týdnu dorazí do České republiky dodávka antibiotik. Toto se stalo díky aktivní práci Ministerstva zdravotnictví. Výrazně se zlepšuje také situace v oblasti dětských antipyretik, i těch v minulých týdnech do Česka přišly statisíce balení. Do konce ledna by měly dorazit další desítky tisíc. Není tedy nutné vytvářet někde doma či jinde zásoby léků, které nevyužijete a pak mohou chybět těm, kdo je aktuálně potřebují. Situaci v oblasti léků se nám daří stabilizovat a musím říct, že to rozhodně není případ všech evropských zemí, které nedostatku léků podobně jako Česká republika také čelí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pravidelně opakuji, a myslím, že tomu každý rozumí, že naše vláda převzala řízení České republiky v nejsložitější situaci, jakou naše země zažila za poslední desítky let. Museli jsme také přehodnotit priority, museli jsme věnovat většinu energie na řešení nových existenčních otázek a těch výzev, které přišly. Ale navzdory krizi a navzdory tomu všemu plníme své sliby a podařilo se nám splnit řadu úkolů z našeho programového prohlášení. Já tady jenom namátkou připomenu některé. Zajistili jsme masivní investice do dopravní infrastruktury, kde pracujeme s rekordním rozpočtem 150 miliard korun. Posíláme výrazně více peněz na obranu. Významně podporujeme školství, strategické vědecké obory, výzkum a inovace. Podporujeme zaměstnanost a flexibilitu práce. Zjednodušili jsme stát, jak daňový systém, tak třeba dotační programy pro malé a střední firmy, zrušili jsme elektronickou evidenci tržeb. Zvýšili jsme transparentnost veřejné správy, posílili boj proti korupci. Předložili jsme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Využíváme odpovědně finanční zdroje z Evropské unie. Zjednodušili jsme stavební zákon a podnikli jasné kroky ke zkrácení stavebního řízení. Digitalizujeme agendy, kde to má největší smysl, a posouváme ty agendy do 21. století. Stavíme se za otevřený, svobodný internet. Nastavili jsme spravedlivější pravidla zemědělských dotací, podpořili jsme malé, střední a ekologicky hospodařící zemědělce. Vyjednali jsme takové kompromisy v oblasti evropského Green Dealu, které neohrozí české firmy. Získali jsme podíl v terminálu na zkapalněný plyn. A ještě mnoho dalších a dalších slibů a plánů plníme průběžně. Ve všech resortech jsme nastartovali změny, které povedou ke splnění našich slibů, ke splnění našeho programového prohlášení, v nejbližších letech. Ano, jsou oblasti, kde cítíme nutnost naše programové prohlášení aktualizovat. Čekají nás intenzivní diskuse o tom, jak účinně a co nejrychleji zajistit naši energetickou suverenitu. Nabídnout České republice důchodovou reformu a výrazně modernizovat naše školství.
My už fungujeme několik let, i za té bývalé vlády, i za té současné, v režimu toho, že zasedá Ústřední krizový štáb. Za ten celý rok byl jeden týden, kdy nezasedal: 14. února jsme slavnostně rozpustili Ústřední krizový štáb, který byl svolán kvůli covidové krizi, 24. února začala válka a 25. února jsme Ústřední krizový štáb svolávali znovu. Já vám pouze ukazuji, že z pohledu zákona se ocitáme po obrovsky dlouhou dobu v krizi, kterou je potřeba řešit. A my ji řešíme systematicky a první krok, který jsme na Ministerstvu vnitra udělali, byla revize krizového řízení. V době covidové krize tady tehdejší premiér zřídil Radu vlády pro zdravotní rizika, která vlastně zodpovídala jenom jemu a suplovala to, co je jinak dáno zákonem, to znamená standardní strukturu krizového řízení. To jsme uvedli do souladu a já si troufám říci, že už i na té omikronové krizi, ale i na řízení té ukrajinské krize se to ukázalo. To není zásluha ministra, to je zásluha profesionálů, kteří v našem státě dělají krizové řízení. To je zásluha hasičů, to je zásluha policistů, to je zásluha všech zdravotníků, kteří se na tom podíleli. Ale naší zásluhou je to, že ctíme, že krizové řízení má svůj systém a ten systém nelze nahradit mikromanagementem a chaosem. I tady došlo k výrazné změně a na výsledcích řízení celé krize je to každopádně vidět. Na Ministerstvu vnitra jsme obnovili sekci pro veřejnou správu. Považujeme Ministerstvo vnitra kromě těch silových složek, které pod sebou má, za místo, které by mělo sloužit samosprávám jako konzultační místo, samosprávám, které potřebují pomáhat a potřebují jednotné a jednoznačné stanovisko, a především aby Ministerstvo vnitra bylo schopno pomáhat i regionům. Protože na regiony nesmíme zapomínat. Nesmíme zapomínat na regiony, kterým se vede hůře než regionům ostatním. Naše země překoná všechny typy dalších krizí pouze ve chvíli, když bude soudržná a když budeme umět podporovat ty regiony, které jsou v téhle době z objektivních příčin méně úspěšné. A samozřejmě i k tomu ty systémové kroky fungování ve struktuře Ministerstva vnitra mají vést. Musíme umět zlepšovat životy lidí i v těch nejodlehlejších regionech. Naše vláda není pragocentrická. Naše vláda naopak vidí, i díky mnohé komunální zkušenosti členů vlády, jak se v jednotlivých regionech České republiky žije a že je potřeba pro budoucí prosperitu České republiky právě ty chudší regiony podpořit. Naše vláda nepohrdá venkovem, naopak přichází s mnohými řešeními, která jsou určena proti těm velkým agroholdingům, které dlouhodobě devastují naši krajinu a které se vlastně nechovají ani k venkovu tak, jak by si venkov zasloužil. Ano, všechny tyto kroky naše vláda už v tom posledním roce započala a určitě v nich bude pokračovat. Podmínky pro plnohodnotný život v regionech, to je kvalitní infrastruktura, to jsou ale nejenom silnice a dálnice, ale to je moderní infrastruktura, to je rychlý internet, to je samozřejmě kvalitní vzdělávání v regionech. Proto takový akcent na regionální školství. Na Ministerstvu vnitra jsme se samozřejmě zabývali logicky i těmi složkami, které pod nás spadají. Policie České republiky, reforma dlouhodobě odkládaná specializovaných pracovišť, která definitivně vznikla letos od 1. ledna, která se zabývají terorismem a kyberkriminalitou, tedy tím, co podle veškerých dostupných statistik kriminality začíná hrát stále větší roli. Poprvé se dostal nástupní plat policisty a hasiče v České republice na hodnotu, že začíná trojkou. Uvědomujeme si, že tady samozřejmě ta konkurenceschopnost je velmi těžká v rámci trhu práce, ale alespoň jsme přišli s pozitivním trendem tak, abychom byli schopni nějakým způsobem zatraktivnit tu policejní a hasičskou pozici pro mladé lidi a abychom zvýšili náborovost v těch dalších letech. To bylo jednoznačnou podmínkou. Zvládli jsme imigrační krizi ze zemí, jako je Sýrie, zvládli jsme se poprat s přílivem migrantů ze západobalkánské cesty. Udělali jsme k tomu několik kroků. Byla to jediná možnost, jak ty stovky migrantů, kteří přicházeli někdy v září do České republiky, respektive Českou republikou procházeli, snížit na současný stav, kdy se záchyt migrantů pohybuje v jednotkách denně - ani ne nižších desítkách, ale v jednotkách denně. To opatření bude vyhodnoceno a my určitě přijdeme s dalším popisem konkrétních opatření, jak zajistit bezpečnost právě této hranice. Máme za sebou rok, kdy jsme zvládli ukrajinskou migrační krizi, kterou jsme zvládli velmi lidským, humánním způsobem. Přicházíme v nejbližší době s lex Ukrajina 5, který bude stanovovat pravidla sociální pomoci pro další období, pravidla pro ubytování ukrajinských příchozích, a my tady máme velkou jistotu, že ta pravidla budou řekněme přísnější, co se týče majetkového testu, co se týká ověřování jednotlivých žádostí a podobně, a zároveň prodlužujeme dočasnou ochranu na jeden rok, což také bylo jedním z cílů a výsledků českého předsednictví v rezortu Ministerstva vnitra. Ani tady si to nenechme ukrást, byl to příběh úspěchu České republiky.
Měli jsme několik mimořádných schůzí. Nic z toho jste nám neumožnili. My máme velké spektrum našich voličů. Naši voliči se na nás obracejí. A chceme řešit také v rámci možností své věci. Dneska jsme opravdu neměli možnost vystupovat. A dneska kam jsme se dostali? Zůstala vám tady jedna paní ministryně a všichni ostatní ministři odkráčeli pravděpodobně domů.
Mám zde další faktickou poznámku - paní poslankyně Ožanová.
Vážená paní předsedající, vážená jediná paní ministryně, pokud se dívám, ano, počet je správný. Já jsem se domnívala, že budu reagovat, poslouchala jsem kolegu Lochmana velmi pozorně, domnívala jsem se, že budu reagovat na dopravu. Nicméně k tomu nedošlo. Takže budu reagovat na energetiku. To si pamatuju, to bylo pro mě velmi zajímavé - protože jaká spolupráce? Vy jste chtěli po opozici a i po vlastních lidech, ať zvednou ruku pro něco, co nikdo neměl k dispozici a nikdo nečetl, jenom proto, že to dalo ministerstvo. Prosím vás, takhle spolupráce, nejen spolupráce, takhle práce ve Sněmovně vypadat nemá. Poslanec má právo vědět, o čem hlasuje, byť je koaliční. Vy jste to tehdy nedali přečíst ani koaličním poslancům.
Pokračujeme v obecné rozpravě, do které je přihlášena paní poslankyně Voborská. Další na řadě je pan poslanec Bělor. Než vám dám slovo, ještě načtu jednu omluvu. Omlouvá se od 17 hodin pan Richter z rodinných důvodů.
A nezlobte se na mě, já vůbec nechápu, jak může někdo využít tuto terminologii na půdě demokratického státu, a ještě na půdě Poslanecké sněmovny. A proti tomu jsem se chtěl důrazně ohradit. A tam zjistíte, že ten zákon byl poměrně velmi striktní. A tady se dostávám k podstatě věci, a to je kultura politická, a k definici toho, co je to teda urážka. A slovo nacistický prostě nemá zaznít na půdě Poslanecké sněmovny. A můžeme postupovat i tím, že já velmi rád jako uražený podám návrh mandátnímu a imunitnímu výboru, aby konal. Chtěl bych poděkovat hnutí ANO za mimořádně vzácnou příležitost promluvit v rámci situace, která je skutečně bezprecedentní, kdy Poslanecká sněmovna byla vmanévrována do toho, aby se stala součástí marketingového plánu, jehož cílem je zvolit slovenského Berlusconiho za českého prezidenta. To je vpravdě bizár.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Nechápu, proč ten Babiš vám prostě furt leží v žaludku. Vy si bez něj nedokážete ten den představit? On je řádně omluvený. Nevidím kolegu, který mluvil, omlouvám se, už ho vidím, pardon, omlouvám se. On je řádně omluvený. Kdyby tady byl, tak zase budete mít řeči, že dělá kampaň. Když tady není, tak vám to zase vadí, tak si tady dáte aspoň jeho fotku. My vám nestačíme?